Obojí musí být vyrovnané. Takže to musí být v rovnováze. A o tom to právě je, na to by měl být čas. A já to řešení víc než tady v tomhle udělat tyhle rychlokvašky - promiňte mi ten termín, nemyslím to rozhodně ve zlém - ale opravdu trvám na tom, aby když se někdo rozhodne na pedagogickou dráhu, pro povolání učitele, tak by měl vědět, co to obnáší. Čtyři dny učte a pátý den choďte na fakultu. Je to nereálné, tohle, kolegové? Ale také si vzpomeňme, jak dlouho vedeme ty řeči o tom, že toto by se mělo změnit. A to jsme právě řešili v tom minulém volebním období. Takže prosím jako řešení za prvé peníze a uznání učitelům. Zaslouží si to, a ti třídní obzvlášť. Ale hledejme opravdu tu dobrou cestu směrem ke kvalitě. Vždyť se tím opravdu všichni zaklínáme. Jeden se týká právě příplatků třídním učitelům, protože jak bylo řečeno kolegou Výborným a dalšími, tady to leží už dva roky netknuté, mluví se o tom, a nic se nestalo. Takže když se doteď nestalo, tak se musí stát. Druhý pozměňovací návrh vlastně míří k tomu, co jsem se vám snažil tady těmi argumenty předložit. Je nepotřebný. Nepotřebujeme ho. Já vím, že jsou v tuhle chvíli objektivní skutečnosti, které tomu brání, nemůžeme se scházet, nemůžeme dělat semináře, nebo jenom online semináře. Abych nebyl já někým obviněn: a cos pro to udělal ty? Tak já jsem dva semináře tady na půdě Poslanecké sněmovny k této problematice uspořádal. Měly velký úspěch, účastnilo se jich hodně jak zástupců fakult připravujících budoucí učitele nejenom pedagogických fakult, ale fakult připravujících budoucí učitele a účastnili se jich také učitelé z praxe ze všech stupňů škol.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já bych chtěl jenom zareagovat na svého předřečníka a nebudu impertinentní, protože si myslím, že budu mluvit o určité etice a slušnosti. Takže kdybych se dopustil toho, co mám na jazyku, tak bych sám sebe musel ostře kritizovat. A jenom vás chci upozornit, že v hospodářském výboru byl můj návrh zamítnut. A dál tento návrh pokračoval do dalšího výboru, kde v životním prostředí byl přijat.
Tady je další faktická poznámka kolegy Jana Zahradníka. Slovo k faktické poznámce má pan kolega Jan Zahradník. Máte slovo.
Věc je taková, že nyní třeba město Čáslav chce vymoci zpětně vyplacení těchto jaksi domnělých poplatků zpátky. Ale nebyly to odpady, byly to materiály na technické zabezpečení skládky. V tom je meritum věci. Tvrzení kolegů o neústavnosti, která zde zazněla, se opírají o jedno vyjádření ústavních právníků. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Zahradníkovi. To byl poslední přihlášený do rozpravy. Ptám se, kdo se ještě hlásí.
Tak asi nemá smysl se tady přesvědčovat o tom, jestli je něco nebo není protiústavní. O tom může ve finále rozhodnout jedině Ústavní soud. Ale k tomu, co říkal pan kolega Zahradník, tak jenom jednu poznámku.
Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pane ministře, já ještě, než budete mít závěrečné slovo, konstatuji došlé omluvy, a to pana poslance Beitla a Bartoška, kteří se omlouvají z pracovních důvodů do konce jednacího dne.
Já jsem říkal, že ten výsledný návrh je určitým kompromisem. Já jsem přesvědčen, že to je kompromis vyvážený.
Děkuji panu ministrovi životního prostředí. Prosím, pane senátore.
Děkuji.
Ještě vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.
Nyní vystoupí pan poslanec Václav Klaus, připraví se paní poslankyně Tereza Hyťhová.
Dobrý den, já stručně představím jeden z našich pozměňovacích návrhů. Žádný zákon, žádné regulace ten školský systém nepotřeboval. Myslím, že ve většině škol by se nikomu nic nestalo. To je obsahem našeho návrhu. Uvidíme, jak tento náš návrh dopadne. Tohle se tím všechno táhne jako červená nit.
Děkuji.
Děkuji. Věřím, že příští rok dojde alespoň k nějaké nápravě. Současná situace ve školství se potýká již dlouhodobě s nedostatkem učitelů. Tato novela tedy rozšiřuje pravomoc ředitelům školy, kteří by měli nově ve svých kompetencích také uznání předpokladu odborné kvalifikace učitele. K velkým problémům dochází často například na středních odborných školách, které se zaměřují na různé technické obory. Jedná se o lidi, kteří jsou odborníky v praxi, ale doposud nemají potřebné pedagogické vzdělání. Osoby, kterým ředitel školy uzná předpoklad odborné kvalifikace, budou moci přímou pedagogickou činnost vykonávat nejdéle tři roky. Pokud chtějí nadále pracovat v pedagogické sféře, musí si následně pedagogické vzdělání doplnit. Domnívám se, že by tento krok mohl alespoň trochu přilákat osoby, které mají chuť a zájem stát se učitelem, a pomoci tak našemu školskému systému. Proto tento návrh jako celek podpoříme. Jde tedy o příplatek za třídnickou práci, která dodneška ve školském systému není ohodnocena podle mě dostatečně, a tato práce zabírá opravdu mnoho času, je velmi složitá na byrokracii atd. V zákoně o pedagogických pracovnících dlouhodobě chybí definice činnosti třídního učitele. Tato definice není obsažena ani v jiné české legislativě. Třídnictví v České republice vykonává více než 65 tisíc učitelů, aniž by za tuto práci byli adekvátně ohodnoceni. Proto tento pozměňovací návrh tento nedostatek napravuje. Tento pozměňovací návrh má rovněž za cíl napravit dlouhodobě nepříznivou situaci v odměňování učitelů, kteří vykonávají práci třídního učitele a také obdobnou práci na konzervatoři, základní umělecké škole či vyšší odborné škole.
Výsledky auditu ISPOP, započatého již po dohodě v roce 2016, totiž dle mých informací stále nejsou k dispozici. Metodika Ministerstva životního prostředí stále neodpovídá metodice Eurostatu, a přesto byla mezi Ministerstvem životního prostředí a Českým statistickým úřadem uzavřena dohoda, že Český statistický úřad bude přebírat data o produkci odpadu právě z Ministerstva životního prostředí a používat je jako základ pro statistiky a reporting. Letos však žádná dosud zveřejněna nebyla, a to přesto, že podle edičního plánu zveřejněného být měla. Uživatelům to navíc nebylo odůvodněno, nebylo jim nikde oznámeno, zda budou data vydána později, nebo snad se mají začít řídit daty Ministerstva životního prostředí, anebo jakýmikoliv daty zveřejněnými někde jinde. Já jsem tady o tom už řekl mnohé, všechno tady snad už zaznělo. A proto my nemůžeme podpořit, tak jak jsme stejně sněmovní verze nepodpořili, nepodpoříme ani senátní verze.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Pro nás vlastně to, jak je ta legislativa uchopena, jak málo je ambiciózní, bylo velkým zklamáním. Je to pro mě trošku nepochopitelné, čekali jsme to, že vlastně budeme vnímat tak, vzhledem k tomu, jaká je surovinová krize v Evropě, že budeme na odpad více pohlížet jako na surovinu. Budeme hledat způsob, jak ji co nejlépe recyklovat a zpětně využít. My jsme mohli vlastně nastavit začátek tohohle procesu, ale tím, jak je ta legislativa uchopena, tak spíš ztrácíme čas a je to škoda. Takže jak řekl kolega František Elfmark, nemůžeme tuto legislativu podpořit. My jsme k tomu tématu měli kulatý stůl na výboru pro životní prostředí, protože jsem k tomu byla vyzvána přes média.
Děkuji paní poslankyni Balcarové.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Milé kolegyně, milí kolegové, dovolte mi, abych vás seznámila se stanoviskem hnutí STAN, které bylo již tedy zmíněno i na dnešní tiskové konferenci. Poslanci hnutí Starostové a nezávislí podpoří odpadové zákony ve znění předloženém Senátem. O protiústavnosti tohoto návrhu jsem mluvila již při projednávání zákona zde ve Sněmovně. Paragraf se týká zpětného doměřování poplatku za ukládání odpadu na skládku v první fázi jejího provozu a zejména ruší povinnost tvořit finanční rezervu na rekultivaci skládky. Co se týká účinnosti odpadových zákonů, dneska máme 1. prosince a zákony ještě neprošly svým legislativním procesem. Prováděcí předpisy jsou v mezirezortním připomínkovém řízení a jejich lhůta pro projednání mnohdy končí až 17. prosince. Projednávali jsme podmínky nové odpadové legislativy, prošli jsme i zde zmiňovaná přechodná ustanovení tohoto zákona. Ale pro mnohé obce tato legislativa bude znamenat zásadní změnu v systému odpadového hospodářství obcí. Bude tedy potřeba nastavit nová pravidla podle legislativy, a vytvořit tak prostor pro seznámení s nimi.
Nyní pan poslanec Ivan Adamec, připraví se pan kolega Marek Výborný.
Pan ministr tady řekl, podle mě správně, že to všichni chtějí. No jo, ale každý trošku jinak.
Návrh zákona prodlužuje platnost dokumentů k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon práce stanovené zvláštními právními předpisy stanovujícími zvláštní požadavky na kvalifikační předpoklady spojené s výkonem práce.
Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, ještě jednou, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, navážu na slova pana ministra a obecně bych se vyjádřila k pozměňovacím návrhům, které byly přijaty v Senátu. Tato drobná úprava by měla mít výrazně pozitivní dopad ve vztahu k zaměstnancům dopravců, tedy zejména strojvedoucím. Je třeba zdůraznit, že nezanedbatelná část železničních nákladních dopravců je zároveň i provozovateli drah, zejména vleček, tudíž i v tomto kontextu se jeví jako nevyvážené a nedůvodné stanovit možnost uznání kvalifikačních požadavků pouze pro provozovatele drah.
Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Ještě posečkám... Prosím, paní vicepremiérko, máte slovo.
Důvodem je zejména nedodržení transpoziční lhůty.
Takže snaha v tomto smyslu byla. Dávám návrh k přepracování.

Je to vaše zodpovědnost, vaše kompetence.

Není tomu tak. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Takže dle mého soudu já nepodpořím ani senátní verzi, ani sněmovní.
Děkuji panu zpravodaji Ivanu Adamcovi za hospodářský výbor.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, máme zde opět zpět takzvaný oběhový balíček. Já bych teď jenom krátce okomentoval za náš poslanecký klub, jak to vidíme. Senátoři navrhli a schválili několik změn, ale z množství pozměňovacích návrhů, které jsme měli tady ve Sněmovně, a bylo jich skoro 100, se dají těžko ty počty nějakým způsobem srovnávat. Jedná se o zrušení pasáže, kterou do zákona vnesl pozměňovací návrh poslanců Staňka a Zahradníka. Šlo o pozměňovací návrh, který jsme nejen my Piráti od samého počátku považovali za velmi kontroverzní a nevhodný. A určitě stejně jako mně, tak všem vám došla spousta mailů, které se této problematiky týkaly. Já to jenom ještě krátce okomentuji. Tento návrh umožňuje skládkovacím firmám vyhnout se placení poplatků obcím a Státnímu fondu životního prostředí tím, že odpady označí za využité na skládce v první fázi provozu skládky, a to i zpětně. Za tyto odpady pak provozovatel skládky nemusí vytvářet ani rezervu a vlastně rezervu na rekultivaci skládek. Tím obce a Státní fond životního prostředí přijdou o nemalé finanční prostředky. Pokud bychom tyhle pozměňovací návrhy nechali, bude to znamenat, že firmy, kterým byly vyměřené pokuty a doplatky za odpady, za které v minulosti neodváděly své poplatky, by tyto poplatky již platit nemusely. Já bych se chtěl u tohoto balíčku ještě jednou zastavit u jedné velmi důležité věci, která se týká dvojích dat. Máme před sebou zákon o odpadech a dvojí data jsem tady už jednou vzpomínal, řešili jsme je i na výboru životního prostředí. Již na minulých čteních tohoto zákona jsme řešili mnoho témat na podporu recyklace. Řešili jsme třídicí slevy, energetické využití odpadu. A zde právě narážíme na problém, a to je to, že nevíme přesně.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, zákon jsme přijali. Konstatuji, že Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty. Pane ministře, ještě se vám pokusím zjednat klid. Požádám kolegyně a kolegy, aby diskuze přenesli do předsálí. Máte slovo.
To určitě. Ještě jednou děkuji za hlasování k tomu. To znamená, z tohoto důvodu vás určitě nepřekvapí, když i v tomto případě vás poprosím o podporu té původní verze, která šla z Poslanecké sněmovny.
Takže opět je to na vás, jak se postavíte k odložení účinnosti tohoto zákona.
V tom případě otevírám rozpravu, do které nemám ale žádnou přihlášku. Ptám se, zdali se někdo hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Pan senátor také nemá zájem. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali. Máte slovo, pane... Dobře, děkuji. Budeme pokračovat, tak jak jsem řekl, v rezortu životního prostředí. Dalším bodem našeho jednání je
Bohužel jejich platy byly dlouhodobě zanedbávány, tak tohle je jistá náprava. Takže za nás je důležité dostat toto do zákona, aby to platilo alespoň k roku 2023 a nadále ty platy byly udržovány. Ale do té doby, než nějaká alternativa bude existovat, tak navrhujeme, aby zůstala akreditace v rámci DVPP. Další pozměňovací návrh pod sněmovním dokumentem SD 5359 se týká výuky předmětů v cizím jazyce rodilým mluvčím. Nejedná se o výuku cizího jazyka tím rodilým mluvčím, ale týká se výuky jiného předmětu, kupříkladu když se v angličtině vyučuje matematika nebo dějepis. Navrhujeme ve spolupráci s panem senátorem Drahošem uznání předpokladu kvalifikace pedagogických pracovníků, kteří mají dlouhou praxi ve školství. Často jde o starší učitele a hnát je do školy předtím, než odejdou do důchodu, není vhodné zejména z toho důvodu, že jejich praxe už je tak bohatá, že někdy by i oni mohli učit samotné učitele. Další pozměňovací návrh pod sněmovním dokumentem SD 5744, který navrhuji, je uznání předpokladu kvalifikace studentům v programech pro přípravu učitelů. Jedná se o studenty pedagogických fakult, kteří mají již uzavřené bakalářské studium a na částečný úvazek učí na škole, zatímco si doplňují magisterské studium. I těchto studentů jsou stovky, možná i přes tisíc, a moc dobře vypomáhají na dané škole, kdy se vlastně seznamují s výukou, a ředitel často si pak tyto pedagogy, až dodělají magisterský stupeň, ponechává. Sociální pedagog vlastně jako jeden z mála může třeba navštívit i rodinu, a zejména v poslední covidové době se ukázalo, že v některých vyloučených lokalitách by byl tento pedagog hodně potřeba. V současné době existuje studium na sociálního pedagoga. V současné době jsou sociální pedagogové na školách v rámci tzv. šablon, a proto bychom chtěli, aby sociální pedagog byl zapsán do zákona o pedagogických pracovnících jako jeden z pedagogických pracovníků.
Asi nemá cenu se k té diskusi vracet. Všichni to chtějí. Já vím, co firem začíná prostě tady bystřit dobrý byznys, poradenské firmy, firmy, které budou vlastně ten odpad obhospodařovat, budou s ním zacházet. To už platí více než sto let. Pokud se podíváte do Ameriky 20. let, tak se podívejte, kdo tehdy zajišťoval odpadky, svážení odpadů a správu odpadů v rámci amerických měst. Co si budeme říkat, je to tak, je to realita, musí se s tím bojovat. Odpady byly, jsou a budou vždy dobrým obchodem.
Děkuji panu poslanci Ivanu Adamcovi.
Ta problematika odpadů je samozřejmě velmi složitá. To znamená, že pokud někde máte problém s tím, jak se třídí bioodpad nebo jak se s ním nakládá, tak my vám v Písku rádi poradíme.
Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Vyvolala ještě faktickou poznámku kolegy Ivana Adamce, kterému dám také slovo k faktické poznámce. Kolega Výborný je na čekačce.
Samozřejmě o hnědé popelnice, o tuto odpadovou nádobu, je i u nás obrovský zájem, to je potřeba si říci. Ale tady se jedná o velkokapacitní kontejnery, které se dávají na sídliště, kde není kam dávat tyhle hnědé popelnice. To je problém, jak ho dořešit.
Už se dostává ke slovu pan kolega Marek Výborný, zatím poslední přihlášený do rozpravy.
V Heřmanově Městci jsme na všechna čísla popisná rozdali hnědé biopopelnice.